Musí být zřejmé, kdo, kdy, co a za jakým účelem v registru dělal. Toto bohužel ve sněmovním tisku 614 naprosto chybí a odkaz na důvodovou zprávu nestačí.
Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Pokračujeme interpelací pana poslance Milana Šarapatky na nepřítomného pana ministra Milana Chovance.
Dobrý večer, děkuji za slovo, pane předsedající.
Písemná odpověď jistě bude zajímavá.
Předkládám interpelaci na zde nepřítomného pana ministra Jana Mládka. Zdravím ho takto aspoň na dálku. Interpelace se týká dovozu čínské oceli a s tím souvisejícím rizikem nezaměstnanosti v hutních provozech. Dovoz dumpingového čínského zboží by tak ohrozil české, potažmo i evropské ocelářství a následně by jej mohl úplně zlikvidovat. Vážený pane ministře, mám na vás tyto dotazy. Jaké konkrétní kroky podniká? Za druhé, co brání tomu, aby pro Čínu platila stejná pravidla trhu jako pro nás včetně ekologických aspektů? Děkuji za odpovědi.
Děkuji paní poslankyni, paní Golasowské. Odpověď bude doručena do 30 dnů podle zákona o jednacím řádu.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, bylo to 21. ledna tohoto roku, kdy byla projednávána na plénu Sněmovny interpelace, byl to sněmovní tisk 673, který jsem podala. Souhlasil jste s mými argumenty.
To je aktivita, která by mohla po roce 2018 zaměstnat zhruba 150 ze současných důlních pracovníků. Není to úplně jednoduché vytvořit nová pracovní místa na Bystřicku a Novoměstsku, protože komplikací je tady dopravní infrastruktura, určitá vzdálenost, která tady je od dálnice. A cílem vlády je, abychom maximálně k získání nových investorů pomohli.
Skončila 16. hodina. Dovolte mi, ještě než zahájím interpelace na členy vlády, abych doplnil omluvy. Dále se omlouvá pan poslanec Roman Procházka od 14.30 do konce pracovního dne. Dále je tady omluva pana Martina Kolovratníka od 14.30 do 18 hodin, a od 16 hodin pan poslanec Šarapatka. Budeme pokračovat v interpelacích na členy vlády.
Vážený pane nepřítomný ministře, podle mých informací dochází v muničním skladu v Čermné nad Orlicí k porušování smluvních vztahů ze strany Ministerstva obrany. Až do roku 2014 spravovala elektronický bezpečnostní systém v objektu pro Ministerstvo obrany společnost Trade FIDES, akciová společnost.
Pan ministr Martin Stropnický je omluven z dnešního jednání.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Z pohledu mnoha řidičů byl stav před opravou lepší než po samotné rekonstrukci. Vyšší kvalitu původního stavu vozovky nejlépe ilustruje neopravená polovina v opačném směru. Z jakého důvodu došlo k zmíněné opravě? Podle jakých kritérií dochází k výběru komunikací prvních tříd objektivně vhodných k opravě?
Včasným odstraněním poruch došlo k zamezení pronikání vody, k prodloužení životnosti asfaltového souvrství a odstraněním kolejí a zdrsněním povrchu k zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Nerealizací včasné opravy hrozí další zhoršování technického stavu vozovky a snížení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Prodlení by mělo za následek zhoršení stavebního stavu komunikace a vynaložení dalších finančních prostředků. Na druhou otázku odpovím, že provedené práce jsou dle vizuální prohlídky i dle výsledku kontrolních měření v souladu se zadávací dokumentací se systémem jakosti dopravních staveb, i kontrolním a zkušebním plánem.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Děkuji vám za odpověď.
Prosím, pane ministře.
Já jenom upozorním, že na opravdu dostatečnou odpověď na ty otázky bych potřeboval opravdu víc než pět minut. Ale pokusím se. V zóně konfliktu se situace zhoršila od listopadu roku 2015, zvýšil se počet incidentů v té linii dotyku i s použitím těžké techniky. Obě strany se dnes obviňují z přesunu bojové techniky na místa, odkud měla být už stažena. To si myslím, že se dá doložit z toho, co máme k dispozici. Existují přímé i nepřímé důkazy toho, že Rusko materiálně i personálně podporuje boj separatistů na východní Ukrajině s ukrajinskou vládou. Já nemám moc času, tak vám řeknu, když jste tady líčil ten svůj obraz toho, jak to vypadá na Ukrajině, tak bych rád citoval to biblické: Hanba tomu, od koho pokušení přichází. A jsou důkazy, že jednotky separatistů z těžkých zbraní střílely na ukrajinské ozbrojené síly i z obydlených oblastí. Pak samozřejmě se dá předpokládat, že jsou ty civilní ztráty značné. Takže v tom já bych s tím nesouhlasil, s tím vaším popisem, to si myslím, že je zavádějící. Bezpečnostní hrozbou na obou stranách jsou ozbrojené skupiny, to je pravda. Jejich autonomie roste a dá se říci, že jsou nezvladatelné na obou stranách. Možnost reintegrace těch separatistických oblastí se každým dnem snižuje. Takový konflikt podléhá normám mezinárodního humanitárního práva, jež upravuje použití ozbrojené síly a ochranu civilistů. Dle Ženevských úmluv musí být umožněn představitelům Mezinárodního červeného kříže přístup do těch míst bojů. Na rozdíl ale od separatistů ukrajinská vláda požádala Mezinárodní trestní soud o prošetření těchto obvinění. Zatím separatisté brání přístupu představitelů Mezinárodního výboru Červeného kříže k zadržení, čímž Ženevské úmluvy porušují. To jsou fakta. Co se týče jednání, Minské dohody. Balíček opatření k realizaci Minských dohod byl dle mého sjednán v neprospěch Kyjeva. Ukrajinská suverenita, územní jednota a nedotknutelnost hranic není pokládána za přirozené právo, ale za předmět vyjednávání. Tím by vznikla enkláva, kde by byl oslaben vliv ukrajinských institucí a zachován trvalý vliv Ruska. Zachovává si kontrolu nad situací a možnost podle potřeby ten konflikt řídit. Vy jste řekl, že dnes probíhá v Paříži jednání normandského formátu, to je naprosto přesná informace. Co se dá čekat?
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
No, pane ministře, samozřejmě nepřekvapil jste mě. Vím, jak sháníte vaše informace, ale chápejte, že informace jako takové můžete získat z ČT, můžete je získat ze seriózních médií, třeba i zahraničních, můžete je získat někde na tržišti nebo třeba pod kaštany. Ale pak jsou taky informace a znalosti, které jsou získané osobním poznáním, a ty jsou prostě nepřenositelné. Jestli vás můžu požádat, převezměte si to, máte to zde v obálce. Pokud budete mít někdy chuť, seznamte se s tím, co se v dané lokalitě děje, pak třeba budete mít trošku jiný názor.
Nechcete doplňovat odpověď?
Dále jste řekl, že máte s touto metodou problém a že soudu nesvědčí prostor pro libovůli a jakákoli netransparentnost. Zkrátka jste tehdy také řekl, že nelze řídit soud jako firmu. A protože mi dala další podklady, kterými se na mě obrátila, tak já se obracím zase potažmo na vás a chci, abyste přesto na to reagoval. Jsou tam možnosti buď posílení personálního složení na Krajském soudu v Ostravě, anebo podněty, které byly na vás požádány paní předsedkyní. Ptám se vás tedy, pane ministře, co hodláte v této věci udělat. Prosím konkrétně. Máte na to kompetence.
Myslím, že bude lepší než ta poslední. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Připomenu některé. Cituji: "Tvá povinnost je v tomto období naučit ho milovat islám. Nauč ho nenávidět kufr, kefíry." To jsou osoby, které odmítají boha. Zdokumentované jsou výroky Vladimíra Sáňky, předsedy Muslimské obce v Praze, veřejně obhajuje zabíjení izraelských civilistů Palestinci. Udělal jsem a předal vám tenkrát rovněž doslovný záznam výroků ředitele Muslimské unie v České republice Mohameda Abbase ve dvou televizních pořadech. Pléduje v nich za zavedení muslimského práva šaría pro české muslimy, hlavně jsou zajímavá ona ustanovení vztahující se k ženám. Já bych chtěl ovšem poukázat na odpovědnost vašeho ministerstva, které rozhoduje o registraci církví a takových církevních organizací. "Nemůže ji získat, kdo popírá nebo omezuje osobní, politická práva fyzických osob pro jejich národnost, pohlaví, rasu..." a tak dále. Ještě jeden citát: "Nemůže ji získat ten, kdo rozněcuje nenávist a nesnášenlivost, nebo ten, kdo podporuje násilí a nesnášenlivost."
Slovo má pan ministr kultury Daniel Herman.
Děkuji, pane předsedající. Všechny zákonné podmínky jak formální, tak obsahové byly splněny. Součástí registrovaného základního dokumentu Ústředí muslimských obcí je písemné prohlášení, že jeho činnost není v rozporu s podmínkami vzniku a působení církví a náboženských společností v České republice, a prohlášení, že Ústředí muslimských obcí stejně jako všichni jeho členové i právnické osoby, které budou navrženy k evidenci podle zákona o církvích a náboženských společnostech nebo k registraci podle zvláštních právních předpisů, mají povinnost plně respektovat Ústavu České republiky a dodržovat právní řád České republiky. Ani další posudky, jejichž vypracování zadalo Ministerstvo kultury v roce 2014, tedy před dvěma lety, neobsahovaly žádné negativní postoje, které by mohly vést k úvahám o zrušení registrace Ústředí muslimských obcí. Zrušení registrace církve a náboženské společnosti je tím nejkrajnějším řešením v případě, kdyby registrovaná církev a náboženská společnost závažným způsobem a ve značné intenzitě či opakovaně porušovala podmínky vzniku a působení církví a náboženských společností v České republice. Pokud by kdokoli měl informace o závažném porušování právního řádu ze strany Ústředí muslimských obcí, je nutné, aby se obrátil na orgány činné v trestním řízení. K dnešnímu dni Ministerstvo kultury neobdrželo od orgánů činných v trestním řízení žádné podněty, na jejichž základě by bylo povinno zahájit řízení o zrušení registrace.
Děkuji panu ministru Hermanovi. Pan kolega Soukup ještě doplní otázky.
Otázky doplním. Pane ministře, já s vámi nemohu souhlasit v tom, že je třeba se obrátit na orgány činné v trestním řízení. Jak jsem uvedl, ty dodrženy nebyly. Je to v podstatě posudek, který vypracovala advokátní kancelář Aleše Pejchala. On navrhl do té základní zakládací listiny několik podmínek, které se tam v podstatě později vůbec nepromítly. To tam prostě takto konkrétně uvedené není.
Už jste vyčerpal minutu na doplňující otázku.
Určitě. Děkuji, pane předsedající. Znovu opakuji, jakmile Ministerstvo kultury, které není vyšetřujícím orgánem, obdrží příslušný podnět, okamžitě zahájí řízení. Nemohou být žádné výjimky pro kohokoliv. Ani pro příslušníky muslimských obcí, nebo Ústředí muslimských obcí. Takže ve chvíli, kdy obdržíme příslušný podnět, okamžitě zahájíme v rámci příslušných zákonů řízení.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, chci vás interpelovat stran Státního fondu dopravní infrastruktury, konkrétně pokud jde o opravu silnic druhé a třetí třídy. Jen připomínám, že stát převedl na kraje 40 tisíc kilometrů silnic převážně druhé a třetí třídy. Z těchto 40 tisíc kilometrů se nachází v Jihomoravském kraji 4 tisíce kilometrů, což je tedy jedna desetina.
Nicméně situace se posunula. Takže se ptám, jak pokročila jednání v Bruselu a jestli můžeme očekávat nějaká optimistická řešení.
Pan předseda vlády odpoví.
Nepochybně, vážené poslankyně, vážení poslanci, problém posuzování vlivu na životní prostředí a stavu legislativy v České republice v tomto směru a stavu staveb v České republice v tomto směru je asi jeden z nejvážnějších problémů, který vláda řeší. Neřeší ho teď. Když jsme přišli do vlády, tak jsme byli konfrontováni se situací. Vláda se rozhodla pragmaticky. Myslím, že řada z nás cítí, že tady je vážný problém, a ta EIA nám to znovu připomněla. Máme tady stovku staveb. Mají stará povolení před vstupem do Evropské unie. Čili ten problém řešíme teď. Aktuálně se snažíme, abychom našli dohodu s Evropskou komisí. Ministerstvo životního prostředí, zejména Ministerstvo dopravy jednají už delší dobu se strukturou Evropské komise. Není to jednoduchá situace. Ale pak samozřejmě je to také otázka pro Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy, aby se maximálně zkrátily všechny termíny a maximálně intenzivně se v té věci jednalo. Jak jsem byl informován ministrem dopravy, tak Ministerstvo dopravy zadalo na začátku letošního roku už u těchto staveb EIA, to znamená příprava na nové EIA probíhá tak, abychom nepromarnili čas. Musíme najít shodu, protože když ji nenajdeme, tak na ty stavby nebudeme moci použít evropské dotace a budeme je muset financovat z národních zdrojů. A poslední poznámka - bylo by také dobré, aby ekologické iniciativy zohlednily fakt, že potřebujeme dostavět páteřní silniční síť v České republice.
Vážený pane premiére, děkuji za odpověď. Takže tam to vnímám velmi, velmi, řekl bych, s takovou obezřetností, že to asi bude velký problém.
Protože skutečně kdyby důsledně platila EIA, tak by pravděpodobně země jako Francie, Německo neměly tak rozsáhlou dálniční síť, a dokonce by neměly ani síť rychlovlaků, protože si nedokážu představit, jak by byli schopni efektivně takovéto dopravní infrastruktury vybudovat. Pokusit se alespoň u části těch staveb dosáhnout rychlejšího režimu, abychom je mohli zahájit letos, příští rok, a pak samozřejmě upravit pravidla, upravit legislativu. Vláda připravuje novelu stavebního zákona. Ten přijde do parlamentu. Určitě chceme, aby pro naše děti a vnuky tady zůstalo zachováno životní prostředí, aby byla chráněna fauna i flóra. Máme připravené desítky dopravních projektů, které znamenají obchvaty. Takže tohle je skutečně velký konflikt zájmů.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 42. schůze Poslanecké sněmovny. Všechny vás tady vítám. To jenom pro jistotu, abyste věděli, jaké budou ústní interpelace a s kým můžete odpoledne počítat. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace Upozorňuji, že do 11 hodin je možno podat přihlášky k ústním interpelacím a v 11.30 proběhne jejich losování. Jde o přerušený bod, přerušenou interpelaci. Prosím pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo pane předsedající. Já jsem tu interpelaci podával myslím 24. listopadu, takže to chvilku trvalo, než jsme se dostali ke slovu. Je samozřejmě pochopitelné, že policie musí prostor před příjezdem ústavního činitele prohlédnout a v té době do toho prostoru účastníky nepouštět. Takže já jsem po panu ministrovi chtěl, aby mi toto vysvětlil. Pan ministr mi ve své odpovědi napsal, že po ukončení bezpečnostní prohlídky chráněného místa byly osoby do prostoru shromáždění již vpuštěny. Samozřejmě chápu odpověď pana ministra. Mně bude stačit, když budu vědět, že jste se tím zabývali a že jste nastavili nějaká pravidla, jak zabránit tomu, aby k této situaci v budoucnosti nedocházelo.
Projednání této odpovědi bylo přerušeno do přítomnosti pana ministra vnitra Milana Chovance. Proto panu ministrovi uděluji slovu na doplnění odpovědi.
Týká se vlastně nového prvku, na kterém se vláda dohodla a který jsme se rozhodli zlepšit - otázku integrace cizinců na území České republiky v rámci státního integračního programu. Bude to tedy organizováno v návaznosti na kurz českého jazyka. Předpokládám, že toto upřesnění se tedy bude týkat i formy výuky toho, jakým způsobem budou tyto informace přenášeny. Státní integrační program je potřeba vnímat jako celek. Týká se tedy oblasti jazykové přípravy, vstupu na trh práce, bydlení, vzdělávání dětí i dospělých. Pokud se jedná o integraci cizinců ze třetích zemí, je nutno vzít v potaz závěry navrhované materiálem Aktualizovaná koncepce integrace cizinců ve vzájemném respektu.
Pokud se někdo naučí českému jazyku jinou formou než v integračních programech, tomu rozumím.
Slovo má pan předseda vlády.
Paní poslankyně zmínila, že to je 20 hodin. Já souhlasím, protože když lidé přicházejí z úplně kulturně a nábožensky odlišného prostředí, tak 20 hodin není mnoho. Občas se stává, že se mnohem snáze nacházejí finanční prostředky na zajištění bezpečnostních opatření než na zajištění integrace.
Prosím pana poslance Karla Černého, který bude asi posledním interpelujícím na pana předsedu vlády.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, jedním z problémů, které naše vláda řeší, je útlum našeho hornictví a s tím spojené udržení zaměstnanosti v dotčených regionech. V polovině 90. let minulého století rozhodla Klausova vláda o ukončení těžby uranu na Dolní Rožínce. Vím, že vláda si uvědomuje závažnost situace, že ministr průmyslu i vy osobně jednáte se zástupci samospráv. Jaké další kroky zejména ve spolupráci se starosty měst a obcí ve vztahu k udržení zaměstnanosti na Bystřicku a Novoměstsku vláda podniká?
Děkuji. Tehdy vláda schválila pokračování těžby a úpravy uranu na ložisku Podle všech informací a podkladů, které vláda dostala k dispozici, bylo konstatováno, že další pokračování těžby by nebylo ekonomicky rentabilní. Těžitelné zásoby uranu v dole Rožná se vlastně v uplynulých desetiletích postupně vyčerpaly. To jsou prostě faktory, které vláda přímo ovlivnit nemohla, ale které vedly k tomu, že rentabilita další těžby tady již není. Celkem by se tedy jednalo o zhruba 521 zaměstnanců. Cílem vlády je, abychom počet uvolněných zaměstnanců minimalizovali, eventuálně abychom pro ně připravili nabídky náhradního zaměstnání. Chceme se tedy soustředit na tři oblasti. První je návrh zákona, který umožňuje horníkům v hlubinných dolech předčasně odejít do důchodu.
Pan poslanec Bendl má slovo.
Kolegyně, kolegové, pane ministře, sucho je velkým problémem v České republice. Přesto, zaregistroval jsem zájem vlády a Ministerstva zemědělství budovat na území České republiky řadu nových přehrad.
Prosím, pane ministře.
Dobré odpoledne vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Naposledy teď, v rámci Programu rozvoje venkova, tuto oblast posilujeme. Je tady výhled, že ta teplota se bude nadále zvyšovat. V tenhle okamžik se dostáváme do situace, kdy všechna ta přírodě blízká opatření mají určité limity.